Proč mají jiná práva než organizace, které tady fungují 10 a více let? To prostě nevím a nedokážu to pochopit, je to podle mě naprosto účelová věc. Jsou to jednotky tisíc, které volily senátory, jednotky tisíc lidí, občanů České republiky, ale ti můžou. Kdyby současná vláda nebyla pokrytecká, může si transparent se stejným nápisem roztáhnout i zde ve Sněmovně, ve vládních lavicích nebo tady v lavicích Fialovy vlády za mnou. Hnutí SPD tuto novelu samozřejmě nepodpoří a budeme hlasovat proti této novele.
Omluvu zaslal pan poslanec Roman Bělor od 16 hodin z pracovních důvodů.
Dobré odpoledne přeji, děkuji za slovo. Parlamentní demokracie, to je to, co tu dnes prožíváme, a já doufám, že většina z nás, co tvoří 200 členů této Sněmovny, na parlamentní demokracii lpí a nechtěla by ji měnit. Má to dvě hlavní kritéria. Tím prvním hlavním kritériem je nezávislost, to znamená, že aktuální vládní většina se nemůže dobýt do České televize tak snadno. Ten důvod je v zásadě jednoduchý. Druhým významným kritériem je trvale udržitelné financování obou médií veřejné služby. Dokonce někteří moji kolegové, mediální odborníci, tvrdí, že rozhlas má před sebou větší budoucnost a větší perspektivu než Česká televize, z mnoha důvodů. Hledím ještě do poznámek...
Dále je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka, ten přítomen je, připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová.
Tak jste to vzali poměrně rychle. Nakonec samozřejmě máme tady vládní koalici. A proč mi to vadilo?
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, pokud někdo další žádáte o vydání náhradní karty. Zatím s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Kobza. Ještě došly v mezičase dvě omluvy: omlouvá se pan poslanec Jan Lacina do 9.15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Zuzana Ožanová od 14.45 hodin z osobních důvodů. Jako první je zatím pevně zařazen bod 98, je to sněmovní tisk 263, novela zákona o České televizi, třetí čtení. Dále připomínám, že ve 13.45 hodin máme pevně zařazené volební body. Nyní poprosím ty, kteří se již přihlásili s tím, že chtějí vystoupit k případné změně již schváleného pořadu. Nyní se slova může ujmout ke změně pořadu pan předseda Okamura. Prosím. Ještě jednou prosím o opuštění sálu těch, kteří chtějí hovořit, do předsálí.
Já k tomu řeknu naše stanovisko. O víkendu půjde ministryně obrany... Můžu poprosit o zjednání klidu?
Děkuji. Prosím, pane předsedo. Myslím, že je zlepšení patrné.
Hnutí SPD říká jasné "ne" cizím základnám a vojákům na našem území. Vláda Petra Fialy schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o přítomnosti amerických vojáků v České republice. Vůbec to tady s námi nikdo za SPD neprojednával. Jak říkám, SPD s tím zásadně nesouhlasí. My se za to nestydíme, že jsme jediní. Omlouvám se, jestli jsem to neřekl přesně, ale v tomto smyslu to tam proběhlo - teď to nemám v poznámkách, ale četl jsem o tom a slyšel jsem o tom. My jsme přesvědčeni o tom, že smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a zbytečná. Takže to je první bod, který bych chtěl navrhnout. Ale pane předsedo! Proč tak pospíchají, ODS?
Druhou záležitostí, která je napadána u Evropské komise, je omezení takzvaného komerčního produktu cestovního pojištění nad 90 dnů. Já bych poprosil teď o pozornost, protože tady se jedná o záležitost, kdy to již není dobrovolné pojištění, že ten člověk někam cestuje a prostě se pojistí, kdyby se mu něco stalo, to je povinné pojištění v rámci toho, že chce tento člověk z třetích zemí získat dlouhodobý pobyt na území České republiky a stát se prakticky dočasným rezidentem České republiky. A toto pojištění, právě i v návrhu je napsáno, že cestovní pojištění se musí uzavřít v režimu komplexní zdravotní péče, tedy substituci našeho veřejného zdravotního pojištění, které zasahuje i třeba prevenci a další záležitosti, které u cestovního pojištění klasického nikdo nepožaduje. Tedy je třeba na to nahlížet, že otvíráme zdravotní pojištění soukromým pojišťovnám, aniž by měly zasmluvněno se zdravotními zařízeními. Je otázkou, jakým způsobem se po uvolnění tohoto pojištění zpět k soukromým pojišťovnám bude chovat na trhu, protože samozřejmě je záležitost veřejného zdravotního pojištění, kde veřejné zdravotní pojišťovny jsou povinny uzavřít smlouvy nebo uzavírají smlouvy se zdravotními zařízeními, s lékaři a se všemi, kdo poskytují zdravotní péči, a těm je vyúčtováváno, tyto záležitosti zdravotní péče. Je třeba si říct taky, že veřejné zdravotní pojišťovny v České republice zvládnou pojistit 10 milionů lidí a já nevidím jediný důvod, proč by nezvládly dalších 30 000 lidí. Domnívám se tedy, že přejmenování některých věcí jako cestovní pojištění nad 90 dnů by mělo být pobytové pojištění osob z třetích zemí, a tím pádem se jedná o - dá se říct - služby veřejného zdravotního pojištění a neomezujeme nikomu ani trh.
Pardon, nevšimla jsem si faktické, omlouvám se velmi, tak samozřejmě faktická. Prosím, pane poslanče, omlouvám se. Děkuji za dodržení času a nyní už prostor pro pana poslance. Prosím.
Jestli mohu, tak jenom velmi krátce. Jde nám o to, že limit, který byl navržen senátním návrhem, se nám zdá nízký, proto tam navrhujeme změnu na 400 tisíc proti původním 120 tisícům. Velice v krátkosti, tyto dva body řeší náš pozměňovací návrh.
Také děkuji a dále je přihlášen pan poslanec Janulík.
Lesbické a gay registrované páry mají podle mezinárodního práva stejné právo na ochranu rodinného života jako partneři opačného pohlaví a mají stejné právo na ochranu s ním spojených hodnot, jako je vzájemná péče, založení rodiny a výchova dětí. Řeší se tím několik základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě.
Prosil bych ještě jednou všechny v sále, aby se ztišili.
Předkládaná novela občanského zákoníku spočívá zjednodušeně v tom, že manželství již nebude definováno jako svazek muže a ženy, ale mělo by se stát svazkem dvou lidí, tedy bez ohledu na jejich pohlaví. Dále se novela občanského zákoníku promítne do úpravy při osvojení, společné adopce a společného pěstounství, které je přístupné pouze manželům. Platná úprava takovou možnost registrovaným párům nedává. Novela rovněž zasahuje do zákonů o důchodovém pojištění, evidenci obyvatel, rodných čísel, o matrikách a o specifických zdravotních službách. Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením řádného manželství. Faktem je, že jedna skupina lidí je diskriminovaná, nemohou uzavírat sňatky, nemají stejná práva. Přál bych si, abychom to v tomto volebním období napravili. Manželství pro gay a lesbické páry je otázka lidská, nikoliv politická. Vždy tomu tak bylo a již v minulém volebním období to deklarovaly kluby napříč téměř celým politickým spektrem. Vážené kolegyně a kolegové, téma narovnání práv stejnopohlavních párů se odkládá již dlouho. Tento návrh si zaslouží, aby se jím detailněji zabývaly odborné sněmovní výbory, a zaslouží si to především ti, kterých se to týká. Jde o úpravu, která je běžná v řadě zemí Evropské unie i jinde. Není jediný důvod, proč bychom statisícům gayů a leseb a jejich dětem měli upírat možnost mít rodinu a získat právní oporu jistoty a stabilitu, které plynou z manželství. Pokud někdo v této zemi platí daně, je právoplatným občanem této země, měl by mít také rovnoprávné zacházení. To by mělo platit pro všechny páry a rodiny. Děkuji za pozornost.
Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc." Já si myslím, že tohle asi je dostačující z hlediska jaksi technického jakoby hodnocení nebo zdůraznění tady tohoto návrhu. Zbytek řeknu v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím. A ještě bych chtěl zdůraznit, že stanovisko vlády České republiky v této věci je neutrální.
Děkuji za slovo. Něco, co si třeba někdy v určité fázi života myslíme, že vidíme tak, a ne jinak, se prostě pod vlivem řady okolností změnit může. A já bych vás, vážené kolegyně a kolegové, kteří třeba si nejste jisti významem té normy, kterou dnes projednáváme, chtěla přizvat k tomu, se nad tím zkusit zamyslet tímto novým způsobem, způsobem otevřeným možné změně. Protože jde o věc, která má řadu rovin, jednu právní. Žijeme v zemi, kde zatím nejsou rovná práva pro všechny občany a občanky, a je to čistě dané tím, jakou mají vrozenou sexuální orientaci. A ta druhá rovina je symbolická. Třeba na sousedním Slovensku i bohužel kvůli orientaci dvou mladých lidí došlo k vraždě, k obrovské tragédii. A my si myslím máme možnost i symbolicky přispět k tomu, aby k takovémuto násilí pokud možno nedocházelo. Já se tady vyjadřuji i za stranu Pirátů, nejenom za sebe osobně. Ještě načtu omluvy, než dojde pan poslanec: omlouvá se paní poslankyně Eva Fialová do 11 hodin ze zdravotních důvodů a pan ministr Martin Kupka od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů.
Já jsem byl u příchodu investorů do našeho kraje už v dobách, kdy jsem byl děkanem, pak jsem byl rektorem, hejtmanem a dělám to dodnes, protože to vnímám jako klíčovou věc pro to, aby se ten region rozvíjel. Mimochodem, tady bychom se mohli bavit o tom, proč dneska v RUD tyto věci vůbec nejsou zohledněny. My vstupy investorů, které dneska musíme zajišťovat, zajišťujeme z vlastních zdrojů, aby ti lidé dostali k dispozici vše, co potřebují, takže otázka zní, jak to udělat. Já nejsem přesvědčen o tom, že to může změnit tento zákon. Ale ten důvod je skutečně úplně jiný, než si myslíme. To není o tomto zákonu. My jsme si udělali vlastní systém na kraji a myslím si, že každý kraj, který má o to zájem, si to takto musí udělat. Takže ještě jednou: chceme, aby ti investoři chodili, ale já vím, co dneska chtějí.
Potom s přednostním, takže nyní je řada čtyř faktických. Co se týče pořadí, nejprve pan poslanec Milan Brázdil, poté se připraví paní poslankyně Karla Maříková a já vám, pane poslanče, předám slovo a zároveň předám řízení schůze.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Maříková. Také děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Proč tato investice nesměřuje do Karlovarského kraje? Proč? Zároveň bych vám chtěla říct, že za pana Andreje Babiše se podařilo, že konečně investor s přidanou hodnotou přišel do Karlovarského kraje. Za vašeho vedení nepřišel vůbec nikdo! Pane ministře, vy jste snad ministr průmyslu a obchodu! Takže vy jste tady řekl: Mě Karlovarský, Ústecký, ostatní kraje nezajímají.
Děkuji za dodržení času.
Já tady nechci bojovat - ty kraje mezi sebou, jestli je víc významnější Moravskoslezský, nebo Ústecký nebo Karlovarský. To je přesně to, co jste tady říkal, vy máte totiž tu skladbu jinou. Proto my tady kopeme a bojujeme za to, aby - neříkám, že musíme mít úplně ty nejlepší technologie, ale my ve své podstatě s tou skladbou, kterou máme, jsme rádi za každou technologii, která tam přijde nová.
Děkuji za dodržení času a poslední faktická poznámka - pan poslanec Salvetr. Pane poslanče, prosím.
Děkuju vám za slovo, paní předsedající. A pak je to projekt, který rozhodně není pouze regionálním nebo krajským, ale je významný z pohledu celé republiky a udržení nějakého segmentu výroby. Co to pro ten kraj znamená, je pochopitelně domluvit se se všemi municipalitami na dopravní obsluze, na zajištění zásobování vodou a všemi těmi potřebnými věcmi.
Plzeňský kraj a všechny ostatní kraje mám velmi ráda.
Nejprve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Už jsem gongovala dostatečně. Takže nyní hlasujeme o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Eviduji zájem o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Takže nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Hlasování 133, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ano, prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ano, paní předsedkyně, prosím, s přednostním právem.
Výmluvné gesto. Tím ukázal, jak mu jde o ty regiony. No nic, můj kolega, předseda tohoto výboru, pan ctěný poslanec Ladislav Okleštěk, si to stejně do tohoto výboru vezme.
Takže vás odmazávám. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který bude zastoupen panem ministrem pro legislativu. A prosím pana ministra, aby se ujal slova.
A pak jsou tam doprovodné změny trestního řádu. To jsou ty zásadní změny a doufám, že tento návrh podpoříte a propustíte ho do druhého čtení.
Děkuji. Většina subjektů vykonávající správu zajištěného majetku se přitom zabývá jinou hlavní činností, než je samotná správa, a je tak pouze přidruženou činností k této hlavní činnosti. Stav, kdy je správa zajištěného majetku považována za přidruženou činnost správce a takto je i vykonávána, není z hlediska efektivity výkonu správy považována za optimální.
Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat nařízení Evropské unie do českého právního řádu. Nebyl identifikován přímý vztah navrhovaného zákona k žádné konkrétní mezinárodní smlouvě. Nynější návrh zákona je pouze implementací požadavků a nařízení Evropské unie, přičemž návrh zákona nemá bezprostřední dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, nemá také přímý dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Právní úprava také nepředpokládá sociální dopady, a to včetně na sociálně slabé osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny ani na životní prostředí. Dávám návrh na zamítnutí.
Děkuji za slovo. Pokud tam nebude tendence zapojit nějaká jiná pravidla a pozměňovací návrhy, tak s tím nemáme problém.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Proč je to tak důležité? Samozřejmě dominovým efektem se potom ty problémy dále prohlubují. Takže pro nás, ač se nám to může zdát jako technická nadbytečná novela, pro nás v České republice je tato novela také velmi důležitá. Proto bych vás, kolegové, požádal, abyste nehlasovali pro zamítnutí této novely.
Žádnou další přihlášku nevidím a z toho důvodu končím obecnou rozpravu. Nyní tedy dáme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly načteny.
Tak ještě...
Hezký den, děkuji za slovo. V současné době, jak jistě všichni víme, se matrika vede v listinné podobě v matričních knihách, zároveň od roku 2006 rovněž elektronicky, avšak tyto elektronické evidence jsou vedeny jednotlivými matričními úřady a tyto evidence jednotlivých matričních úřadů v České republice nejsou propojeny. Hlavním smyslem eMatriky je vytvoření centralizovaného informačního systému, usnadnění přístupu k matrice klientům veřejné správy. Je to jednoznačně usnadnění práce nejenom pro zaměstnance matrik, ale především pro občany České republiky ve styku se státní správou, ve styku s matričními úřady. Chci ještě zdůraznit, že vedení listinných matričních knih zůstává i nadále zachováno. Elektronizace má proběhnout ve dvou fázích. Od roku 2025 dojde ke sjednocení formátu dat v dosavadních systémech využívaných jednotlivými matričními úřady a od 1. ledna 2027 bude uveden do provozu samotný matriční informační systém. Druhým tématickým okruhem jsou změny v oblasti rodinného práva a další změny reagující na poznatky z matriční praxe. Návrh v tomto směru navazuje na novelu, která již byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti v minulém volebním období. Tehdy prošla na půdě Poslanecké sněmovny projednáváním ve výborech, ovšem z důvodu konce volebního období dále v legislativním procesu nepokročila. Hlavní navrhované změny jsou: zavedení možnosti uzavření manželství v jazyce národnostní menšiny za zákonem stanovených podmínek, za další zrušení podmínky trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci pro možnost uzavření manželství před oddávajícím z této nematriční obce. Další změnou je podrobnější úprava práva nezletilých dětí ve věcech jejich jména včetně snížení věkové hranice, od které je pro tyto změny nezbytný jejich souhlas, z nynějších 15 na 12 let. Opět konkrétní případ: rodiče se rozvádějí a rodiče trvají na tom, aby bylo změněno příjmení dítěte. V této chvíli jste se museli ptát dítěte až ve věku 15 let, zda s touto změnou souhlasí. Ono v podstatě ze dne na den potom vystupuje třeba ve škole pod jiným jménem. V současné době se umožňuje uzavřít registrované partnerství před kterýmkoli matričním úřadem v České republice. Znovu opakuji: možnost přede všemi matričními úřady. Děkuji vám za pozornost.
Samozřejmě z té zprávy je patrné, že zde rezonuje pokrokovost, a to jak v případě zavedení informačního matričního systému, který sjednotí informace a přiblíží je občanovi, tak i v oblasti právní úpravy rodinného práva, kde se naopak zákon přibližuje požadavkům občanů a standardu chodu moderní veřejné správy a společnosti. Já bych doplnila snad jen ještě jednu takovou docela důležitou věc, která na matrikách rezonovala a která se novelou zákona mění, a to je určení otcovství k narozenému dítěti takzvanou trojdohodou.

Návrh zákona bude představovat významný milník v práci matričních úřadů.